Děkuji, pane předsedající. Byli zařazeni do zvlášť zranitelných osob.
Řešíme jiné věci. Bohužel to nedošlo využití.
Mně to nedá k tomu rozpočtu. Nevím, co počítali experti komunistů, ale my dlouhodobě navrhujeme, aby stát používal ty programy, které byly úspěšné. A je to dobrý program. Od září se marně snažíme projednat prodloužení tohoto programu v Poslanecké sněmovně. Ani jste to nepustili na jednání. Statisíce. Takže ano, toto je dobrý návrh. Těchto 36 miliard a těch 53 je zhruba 90 miliard. Podívejte se na ty tabulky Ministerstva financí! Skutek utek! Ani zdaleka se tomu neblížilo. Ale budiž. Ano, pro poslance KSČM: to bychom považovali za smysluplnou pomoc živnostníkům a malým firmám, náklady byly zhruba 90 miliard.
Pan poslanec Kaňkovský navrhl, abychom druhé čtení tisku 896 týkající se... Hlasování číslo 311, přihlášeno je 102 poslanců, pro 59, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.
Dělejte dohodu s panem premiérem. A toto je výsledek této dohody!
Zahajuji hlasování. Pan předseda Chvojka navrhl, abychom třetí čtení kurzarbeitu zařadili jako první bod dnes v rámci třetích čtení. Hlasování číslo 314, přihlášeno je 102, pro 32, proti nikdo. Kdo je proti? Pan předseda Michálek navrhl, abychom bod 15, novela Ústavy týkající se klouzavého mandátu, zařadili v pátek na 9.00 jako první bod.
Kritizovány jsou situace, kdy příjemce příspěvku na bydlení či některá ze společně posuzovaných osob vlastní další bytovou jednotku, kterou může využít pro levnější bydlení, nebo pro zvýšení příjmů jejich pronájmem. Mění se také úprava zápočtu příjmu osob samostatně výdělečně činných. K oběma tiskům se následně přihlásím v podrobné rozpravě.
Mám tady dvě faktické poznámky. Za prvé vystoupí pan poslanec Mikuláš Ferjenčík a připraví se na faktickou pan poslanec Roman Sklenák. Takže, pane poslanče, vaše dvě minuty, prosím. Další faktická poznámka, pan poslanec Roman Sklenák. Prosím, vaše dvě minuty, máte slovo. Prosím.
Protože on mimo jiné v úvodu se vyjadřoval k činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, co dělali, jak spolu spolupracovali. A kde je paní ministryně, aby na to mohla reagovat? Ptala se mě mimochodem i paní ministryně Schillerová. Není možné být připravený na 502 bodů a čekat, kdy nějaká většina tady vytvořená si něco prosadí na ten den. Takže moje prosba k vám všem: prosím, vraťme se k praxi, že budeme měnit vždy program minimálně s jednodenním předstihem.
Dobře, takže má prostor pan poslanec Roman Sklenák.
Já jenom, když to paní poslankyně Aulická nechápe, tak jí to zkusím vysvětlit ještě jinak, vaším prostřednictvím. Takže o tom to je.
Ta je ovšem připravena, už jsem říkal před chvílí.
Dobré odpoledne. Nevíme, co se tam třeba podařilo vyjednat, co se tam nepodařilo vyjednat, jestli je to opravdu tak konsenzuální, a tak jestli třeba někdo z kolegů ze stejné strany neví stanovisko, nemůže nám ho krátce tlumočit?
Nyní v obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Eva Fialová a připraví se paní poslankyně Alena Gajdůšková. Tak, paní poslankyně, prosím, máte slovo.
Určitě jsme po dobu naší vlády řadu věcí vyřešili k lepšímu, nicméně je tady dluh z minula, který nám chybí splatit. Tohohle se držíme ve všech bodech. To je filozofie tohoto návrhu. Jsou tam další věci, které se týkají zastavování bezvýsledných exekucí. Zase: ano, poctivé placení dluhu, ale ne dlužní otroctví. Jsme tedy, dá se říct, ne na počátku, ale možná už jsme v ekonomické pandemické krizi. Řada věcí, které jsme původně navrhovali, už byla schválena, zmíním chráněný účet a ochranu nezabavitelných částek, které jsme z těchto pozměňovacích návrhů vyňali, aby byly rychleji schváleny.
Nyní pan poslanec Juchelka v obecné rozpravě, připraví se paní poslankyně Válková.
Dobrý den, dámy a pánové.
Milé kolegyně, milí kolegové, vážený pane předsedající, to, co zde mělo být obecně zásadně řečeno, řekl předřečník, pan poslanec Nacher. Kdo nám takovéhle informace postupuje? Garantují prostě každému občanovi, který se ocitl v tíživé situaci, minimálně analýzu jeho situace, a když to jde, tak samozřejmě i pomoc, ale posuzují jeho situaci komplexně. Oni napsali - a teď je to citace: "Sociální pracovníci a sociální kurátoři nevyhodnocují dluhy jako samostatnou problematiku klienta. Ale to, co je podstatné, dělí je na ty zodpovědné a nezodpovědné." V dlužnících bychom měli podporovat odpovědnost a poctivý přístup ke splácení.
Je to drobnost, která ale může pomoci k dosažení větší právní jistoty v rámci dědických řízení.
Pan poslanec Kolářík se hlásí.
Děkuji za slovo.
Je zájem o závěrečná slova? První vystoupí v podrobné rozpravě pan poslanec Marek Výborný, připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Další vystoupí paní poslankyně Kateřina Valachová a připraví se pan poslanec Feri.
Nyní se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který jsem představila v obecné rozpravě. Je to náš společný pozměňovací návrh, mne a paní kolegyně Válkové. Děkuji vám.
Připraví se paní poslankyně Hana Aulická.
Jenom prosím v krátkosti vaším prostřednictvím, pane předsedající, na kolegu Ferjenčíka.
Nyní faktická poznámka - Hana Aulická.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. To je prostě holý fakt.
Mám tady ještě jednu přihlášku na faktickou poznámku a je to pan poslanec Roman Sklenák. Tak, pane poslanče Ferjenčíku, máte dvě minuty. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Tak se ptám, z jaké analýzy tedy vychází to, že toto nové opatření, které má řešit vlastně stejný problém, bude efektivní.
My bychom tady, kolegyně a kolegové, měli vytvářet zákony pro všechny.
Tak, ve dvou věcech s paní ministryní souhlasím. Ano, tam jsou ti, kteří hrají roli užitečného idiota. Copak o kompenzacích obcím a městům mluvíme poprvé? Odkud jste spadla, paní ministryně, že teď říkáte: Jo, ono je to špatně napsané. Senátoři chtěli jenom dorovnat 667 korun, aby to bylo těch 500 čistého. A dneska jsme to přijmout mohli! Včera jsem jasně vysvětlil, a bylo to vlastně na žádost premiéra, abychom se připravili na ta jednání, jenomže on řeší Sputnik. Řešíme něco, co nemá certifikaci v Evropě.
Tak znovu, pane předsedo Stanjuro, opakování je matka moudrosti. Novela zákona o kompenzačním bonusu pro lidi v insolvenci znamená dopad pro obce 100 milionů, prosím. Znovu opakuji - 100 milionů. Proto tam ty kompenzace nebyly, protože máme bohatě předplaceno! A o krajích jsem také mluvila. V této novele je dopad 100 milionů, proto to tato novela neřešila.
Děkuji.
Sebastian Kurz se dohodl bez EMA, bez Evropské unie jako členská země Evropské unie, že si Sputnik objedná, že ho budou vyrábět v Rakousku. Ale to vám asi vyhovuje? Protože čím větší nepořádek, tím větší chaos chcete vyvolat, to vám vyhovuje. Klidně navrhnete kompenzační bonus a nezajímá vás, jestli to bude v rozpočtu nebo nebude, a říkáte, že my budeme dělat užitečné idioty. Tak hlasujte pro ten rozpočet! Hlasujte si pro to, co jste navrhli, abyste věděli, jakou díru do rozpočtu chcete udělat. Myslíte si, že může fungovat státní rozpočet bez toho, aniž by byly navázány rozpočty obcí a krajů, když je jednotná daňová soustava? No to si nemůže myslet žádný idiot, ale vy takové návrhy podáváte! Normálně je podáváte. Kdo by pro to mohl hlasovat?
Vakcína Sputnik je jistě vakcína, která se dá použít, to by ale pan ministr Blatný nesměl opakovaně říct, že dokud on bude ministr, tak tady vakcína Sputnik nikdy nebude. Tak možná by se kluci na vládě mohli domluvit, jak to tedy vlastně je, jestli má odborný ministr pravdu, nebo nemá odborný ministr pravdu. Dobře, pokud je toto plán, prostřednictvím pana předsedajícího, pana poslance Filipa, pak by bylo dobré navrhnout jeho odvolání. Ano, můžeme požádat pana ministra, aby český SÚKL schválil využití vakcíny Sputnik. Ale silácká prohlášení, že něco dovezeme, naočkujeme to - ono by velmi stálo za to, taky vědět, a opravdu vědět, kdo podepisoval jednotlivé smlouvy na ty objednávky. Taky jsme tady slyšeli, že hlavně bude AstraZeneca, ve skutečnosti bude hlavně vakcína firmy Pfizer ve 12 milionech dávek, to znamená 6 milionů občanů bude touto vakcínou moct být proočkováno, protože takhle jsou objednávky postaveny. My máme informace, které si ověřujeme a ověříme si je, že opravdu tato nabídka padla, místo nás si to koupili Němci, protože holt my jsme ten zájem neměli. Ale toto je opravdu všechno vedlejší. Zásadní je, že ani neexistuje žádný plán, který by vláda měla. Vy se tady bavíte o nějakém řešení nějaké situace. Tak jak ta vláda řeší situaci Nemocnice v Chebu?
Pan předseda Michálek se hlásil k pořadu schůze.
Děkuji za slovo.
Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, já mám návrh na vyřazení bodu 357, třetí čtení, mého návrhu zákona. Takže prosím, vyřaďme tento můj bod, ať odblokujeme nějaký časový prostor pro ostatní zákony.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Mohu říct, že v okamžiku, kdy nouzový stav přestane od 14. platit, se dostáváme do velmi kritické situace. Považuji za nefér, abychom nouzové stavy podmiňovali jinými zákony a schvalováním kompenzací a podobně. Jsou to dvě věci, které jsou souběžné, nikoliv vzájemně se podmiňující. A vždycky si říkáme, co tedy tato Poslanecká sněmovna ví o tom, co se musí zajistit. Takže prosím, zkusme být na chvilku féroví. Já mám sám zájem na tom, aby se některé kompenzace řešily jinak, než se řeší. Děkuji.
Takže vlastně nezazněl žádný konkrétní návrh.
To byl ten návrh na vyřazení.
Děkuji. To je v tuto chvíli vše k pořadu schůze.
Nechci to už prodlužovat. Myslím, že byla otevřená, férová. Systém kompenzací je extrémně složitý. Včera tweet pana prvního vicepremiéra Hamáčka, který jako člen vlády tweetuje a říká na veřejnost: jsou tady desítky kompenzačních programů, je v tom chaos, nikdo se v tom nevyzná, pojďme to změnit. Ta jednání proběhla tři, byla ku prospěchu věci. Chovali jsme se naprosto konstruktivně. My tady neblokujeme zákony, které je potřeba projednávat pro řešení covidové krize. Podpořili jsme i několik prodloužení stavu nouze. Píšou nám autobusáci, kteří říkají: My jsme úplně v háji!
I tyto příplatky k důchodu jsou jim zabavovány. V podstatě tam není žádný regulační prvek. Poslední a pro mě nejdůležitější pozměňovací návrh je místní příslušnost exekutorů. Myslím si, že by neměl být žádný výrazný odpor soudů, ani ministerstva, respektive v to doufám.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ten však byl ze sněmovního tisku 545 vypuštěn usnesením ústavně-právního výboru. Dále souvisel se zavedením povinné zálohy na začátku exekuce. To je materií práva hmotného, nikoliv procesního. Ta je v procesním právu zakázána.
Další pozměňovací návrh se týká zastavování marných bagatelních exekucí, které také podáváme společně s kolegou Patrikem Nacherem. Bude samozřejmě vyžadovat i nějakou součinnost ze strany státu, to je nesporné, ale jsem přesvědčen, že to je správný krok. Je to důležité, tak aby ty věci skutečně seděly a byly funkční. Moc děkuji za vstřícnost.
Pěkný večer.
Vypouští se změna právní úpravy, která reagovala na zavedení koncentrace. Dále se bude postupovat podle platné právní úpravy. Obě tato ustanovení dohromady musí postihnout všechny údaje zapisované do RZE. Do konsolidovaného znění se doplňuje zrušené ustanovení původního tisku 545 týkající se nesprávného odkazu v ustanovení exekučního řádu upravujícím postup v případě, že je plnění vázáno na splnění podmínky nebo vzájemné povinnosti.
V současné době je toto uvážení upraveno pouze pro uplatnění nároků, pohledávek a majetku. V současné době se příjem dětí v době studia započítává jejich rodičům pro výši a nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi. Toto vede ke snížení nebo odejmutí dávek pro celou rodinu, což je pak rodinou dítěti vyčítáno a tato skutečnost dítě demotivuje nadále ve vzdělání a povinné praxi či brigádě. Specifikujeme pojem podstatný pokles příjmu, protože v současné době je tento pojem vykládán víceméně metodicky a místy nejednotně. Také se musí jednat o snížení nebo ztrátu opakujících se příjmů, ne pouze o snížení jednorázového plnění. U zvýšení příjmu vlastní prací doplňujeme, že osoba musí být i nadále aktivní v hledání si zaměstnání, jestliže si má navýšit rozsah a intenzitu výdělečné činnosti či vykonávat lépe placenou práci. Za projevenou snahu o zvýšení příjmu vlastní prací se přidává také spolupráce v rámci sociální práce s obcemi v přenesené působnosti. Máme za to, že tím přispějeme k lepšímu zapojení žadatelů o dávky do společnosti a k jejich vyšší společenské odpovědnosti. Přesně se specifikuje, jak má vypadat potvrzení o pracovní neschopnosti u osob, které nejsou nemocensky pojištěny, a nemají tedy regulérní neschopenku. Vychází se již ze zaběhnuté praxe a úprava je převzata ze zákona o zaměstnanosti. Přidává se rovněž povinnost dodržovat režim pracovní neschopnosti pro účely dávek pomoci v hmotné nouzi. Tato úprava zahrnuje osoby, které nejsou uchazeči o zaměstnání, a osoby, které byly z evidence uchazečů o zaměstnání vyřazeny z důvodu porušení režimu pracovní neschopnosti při nemoci nebo úrazu. Vedle toho navrhujeme další opatření, které pomůže seniorům. Dojde k vypuštění ustanovení, ve kterém je zakotveno, že pokud osoba obdrží důchod, musí vrátit vyplacené částky příspěvku na živobytí. Tento postup se v praxi téměř nevyužívá. Naopak přináší spíše problémy, a to jak ohledně správního řízení, tak i z pohledu a kritiky seniorů. Zrušení tohoto opatření nebude mít vliv ani pozitivní, ani negativní na státní rozpočet, naopak ušetří zbytečnou administrativní práci a zátěž. Výše příspěvku na živobytí se tedy nově stanoví bez celé částky živobytí připadající na tuto osobu. Zpřesňuje se situace, kdy dlouhodobý příjemce příspěvku na živobytí neklesne na existenční minimum v rámci své částky živobytí. Jde o stav, kdy je příjemce dávky výdělečně činný a rovněž se po něm vyžaduje, aby měl z této činnosti příjem. Pro zvýšení dávky se musí snažit o navýšení rozsahu a intenzity její výdělečné činnosti či vykonávání lépe placené práce. Pokud tomu tak nebude, nebude této osobě částka na živobytí navýšena o 40 % rozdílu mezi životním a existenčním minimem. V současné době se totiž stává, že osoba má nízký pracovní úvazek, a přestože je jí nabídnut úvazek vyšší, tato osoba nabídku nepřijme, částka na živobytí se této osobě nemění. Dávka tak zůstává stále z našeho pohledu vysoká. Tímto budeme jednoznačně motivovat příjemce dávek k vlastnímu přičinění o zkvalitnění jejich života. Za účelem zamezení výplaty dávky do nevyhovujících prostor pro bydlení navrhujeme výslovně upravit základní standardy pro bydlení u bytu, na který bude dávka poskytována. Některé podmínky bude moci vyhodnotit přímo Úřad práce a k některým hodnocením, například hygienické podmínky či stavebně-technické požadavky, si bude moci Úřad práce vyžádat stanovisko dalších orgánů či úřadů příslušných k hodnocení těchto skutečností. Vhodnost bytů se bude primárně prokazovat prohlášením žádosti o doplatek na bydlení. Návaznost spolupráce pověřených obecních úřadů a orgánů OSPOD si zároveň klade za cíl řešit konkrétní případy nikoliv pouze sankcí ve formě odejmutí dávky, nýbrž i formou pomoci při řešení jejich bytové situace, respektive vyvedení těchto osob z nevhodného bydlení. Vylučuje se postup podle kontrolního řádu a zakotvuje se oprávnění Úřadu práce provádět kontrolu dodržování režimu pracovní neschopnosti u osob, které nejsou uchazeči o zaměstnání. Dalším opatřením je změna místní příslušnosti pro řízení týkající se přiznání dávek. Odstranila by se tak nutnost dojíždění na často vzdálený úřad nebo zdlouhavý proces dožádání u místně příslušného úřadu. Příkladem nedokonalosti současné právní úpravy může být situace, kdy v jednom bytě žijí dva okruhy společně posuzovaných osob. Tuto situaci právě v navrhovaném pozměňovacím návrhu řešíme. V případě jejich rozchodu je vhodné přímo v zákoně upravit, že se nezletilé nezaopatřené dítě bude posuzovat s tím rodičem, kterému bylo svěřeno do péče.
A já v to pevně věřím.